Znovu předložíme náš návrh zákona o referendu, které umožní lidem projevit a prosadit svoji vůli. Návrh demokratický, poctivý, na rozdíl od návrhu vaší vlády z pera pana ministra Dienstbiera, který je skutečnou totalitní atrapou demokracie. Zde v této Sněmovně máme zásadní povinnost splnit náš poslanecký slib, který jsme složili před naším národem. Dnes nejde o stranické politikaření. Odpovědnost každého z nás před národem bude mimořádná a budeme z ní brzy skládat účet. Na rozdíl od falešného zákona o pseudoreferendu, které nám připravila vaše vláda, náš zákon umožní hlasovat například o mezinárodních smlouvách, což znamená, že občané dostanou právo se vyjádřit například o našem setrvání v Evropské unii nebo o mezinárodních smlouvách týkajících se azylové a imigrační politiky. Na základě našeho návrhu, návrhu hnutí SPD, dostanou občané také možnost závazně žádat přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich jasnou osobní odpovědnost, tedy opět zákony, které jste našemu hnutí vy, vládo, v letošním roce zamítli.
Porážka Islámského státu je jeden z faktorů, který může zklidnit situaci v celém regionu a snížit migrační tlaky. Je evidentní, že jde o ekonomickou migraci. A Evropa potřebuje jasný seznam bezpečných zemí, kdy žadatelé o azyl z těchto zemí nebudou mít, nebo budou mít jenom minimální šanci, aby azyl v Evropské unii dostali. Není možné ho zcela popsat ve stručném vystoupení, které jsem pro dnešní schůzi Poslanecké sněmovny zvolil. Chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost a chtěl bych vás ujistit o tom, že vláda bude postupovat na základě principů, které jsem ve svém vystoupení popsal.
Děkuji panu předsedovi vlády. Mám zde faktickou poznámku paní místopředsedkyně. Potom je zde faktická poznámka pana kolegy Fiedlera. To je návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Prosím, abyste se znovu přihlásili, protože jsem vás odhlásil. Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tím jsme se tedy usnesli, že v rámci tohoto bodu je omezena řečnická doba na deset minut a každý z poslanců může vystoupit nejvýše dvakrát. Potom rovněž fakticky pan kolega Holík. A poté mám tady zatím tři přihlášky, čtyři přihlášky s přednostním právem. Pak je zde přednostní právo paní kolegyně Langšádlové, která zastupuje předsedu klubu TOP 09, který mi to sdělil písemně. Potom pan předseda Fiala a potom pan předseda Filip. Toto jsou zatím přednostní práva tak, jak jsem je obdržel.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl reagovat hned na úvod vystoupení premiéra, který tady přednesl. Vy jste tady, pane premiére, řekl, že jste opravdu rád, že tento bod byl zařazen na program této schůze. Používáte výrazy jako: Evropa by měla jednat rychleji, Evropa by měla jednat efektivněji. Na summitu jsme se shodli, že je třeba zajistit ochranu vnější hranice. To jsou všechno prázdné fráze, za kterými občané nevidí nějaké konkrétní kroky, které očekávají. Doufám, že v rámci této schůze konečně dojde ke změně postoje vlády a bude ochotna odpovědět na konkrétní dotazy, které předložíme v následující diskusi.
Pan poslanec Holík.
Nebudu vám tady popisovat, kolik tam bylo lidí, jak jsou nebo nejsou spokojeni. Je pravda, že nejsou. Ale chci upozornit na daleko větší nebezpečí. U nás je v uprchlických táborech zhruba tisíc zadržených. A je mezi nimi obrovské napětí. Stačí jiskra. A uvědomme si, podle zpráv Europolu je mezi nimi minimálně jedno promile vyškolených vojáků. Opravdu postačí jiskra.
Prosím pana poslance Okamuru.
To je neuvěřitelné. Takže umlčíte nejdřív lidi a potom umlčíte i opoziční poslance. Přitom podle údajů Europolu, který je oficiálním orgánem Evropské unie, tady proniklo během imigrace na území Evropské unie více než několik tisíc bojovníků Islámského státu. Je to běžné. Tito lidé jsou volně propouštěni, jak víme, když nejsou zidentifikováni, anebo když splní pseudopodmínky Evropské unie, jsou volně propouštěni do prostoru České republiky. A my chceme vážně diskutovat o tomto problému, kdy se tady volně propouštějí neidentifikovaní lidé do prostoru.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, po něm pan předseda Stanjura.
Protože mám také dvě minuty, dámy a pánové, tak to bude stručné. Když je třeba se obrátit k příčinám krize, tak to zřejmě jako Česká republika nezvládneme ani v Sýrii, ani v Iráku, ani nikde. Víte, to není tak, že my žvaníme a nic neděláme. A to se posouváme z nějakého stavu, který jsme zdědili. To prostě není tak, že vláda nedělá. Prostě to, v jakém stavu jsme to zdědili, je stav, ze kterého jsme vyšli. Z toho já vycházím při posilování rozvojové pomoci. Podívejte se na hranice, co se tam děje. Tam jsou dneska kolony aut. Myslíte si, že Česko bude prosperovat ekonomicky, pokud tam budou tyhle kolony? Myslíte si, že jsme schopni si obhájit živobytí v této zemi, pokud nebudeme moci exportovat v Evropě? A hospodařit v Evropě? To je přece podmínka naší životní úrovně. Kdybychom se aspoň na tomhle domluvili, tak máme určitý výsledek debaty, která, nepochybuji, je velmi důležitá.
Děkuji panu ministrovi. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Černoch.
Já mám pocit, že někdy tady říkáme přání - dobrá, ale zbožná. Já bych skoro podepsal všechno, co říkal pan vicepremiér Bělobrádek, ale mám jednu otázku. Jak se zbavíme těch, kteří nebudou plnit to, co od nich čekáme? Jsme na to připraveni? Legislativně a i lidsky? Co s těmi lidmi uděláme? Legitimní otázka zní: jak? To nebyla Česká republika, která první zavedla ochranu vnitřních hranic Schengenu. Řekové mají problém, Italové už mají problém rok, roky se tam vyloďují. Za to ty evropské peníze ale nestojí. To chci říct rovnou. Vláda říká, že někoho přijmeme dobrovolně. Já bych chtěl vědět číslo. Kolik letos? A letoškem to neskončí. Kolik příští rok? Kolik za dva roky? A co budeme s těmi lidmi dělat? Jak to bude? To jsou přece legitimní otázky. Kdo by si to nepřál? Ale to prostě není pravda. Kdo si je od nás vezme? To přece nejsou kusy zboží, které budeme převážet po Evropě!
S další faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Bendl.
Děkuji za slovo. Co říkáme celou dobu? Už půl roku zpátky. Aby se chránila bezpečnost občanů České republiky. Dodneška se vůbec nic neděje. Ve chvíli, kdy Německo uzavře hranice i s námi, tak ti lidé zůstanou u nás, protože se nebudou mít kam vrátit a nebudou mít kam pokračovat. Co budeme dělat ve chvíli, kdy tady bude 20, 30, 40 tisíc imigrantů? Opravdu ne! To není vyvolávání strachu, to je pouze reálná situace, která je potřeba řešit. A myslím si, že se shodneme na tom, a několikrát to tady zaznělo, že povinností každého politika je v první řadě hájit bezpečnost vlastních občanů.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan vicepremiér Bělobrádek.
A přitom jste v červenci zamítli návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, abychom postavili islámské právo šaría a džihád mimo zákon.
Důvodem předložení těchto návrhů zákonů je povinnost České republiky transponovat evropskou směrnici o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu a směrnici o systémech pojištění vkladů.
Děkuji vám.
V opačném případě se zvyšuje riziko značného finančního postihu. Potřeba rychlého přijetí předložených návrhů zákonů má však i praktické důvody. Česká národní banka v současné době nemá zákonné zmocnění, které by jí umožnilo zahájit výkon nově svěřených pravomocí. To se mimo jiné týká výběru pravidelných příspěvků do Fondu pro řešení krize. Upravuje se rozsah pojištění vkladů a posiluje informovanost vkladatelů. Předložené návrhy zákonů byly konzultovány s Evropskou centrální bankou, zejména otázka svěření nových kompetencí České národní bance. Protože Evropská centrální banka své stanovisko vydala až po uplynutí lhůty, kterou měla k jeho zpracování stanovenu, není zmíněno v předložených návrzích zákonů a o jeho existenci jste byli informováni separátně. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil jeden procedurální návrh a to je navržení sloučení rozpravy k tiskům 536 a 537, které spolu bezprostředně souvisí. Takže cílem transpozice evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, je nastavit komplexní rámec, který by měl zajišťovat předcházení či řešení krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry a s tím související ochrany stability finančních trhů a veřejných financí. Nezajištění harmonizace s právem Evropské unie v prostředí národní legislativy je kvalifikováno jako porušení závazku členského státu vůči EU a Česká republika je vystavena riziku postihu ze strany Komise v podobě zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a Soudního dvora Evropské unie.
Děkuji vám, pane poslanče. Chci se pouze pro pořádek zeptat. Mám zde paní poslankyni Langšádlovou s faktickou poznámkou - to tak není, dobře.
Souhlasím s panem ministrem, že to je povinná transpozice. Souhlasím i s jeho konstatováním, že již uplynuly transpoziční lhůty. Co je mimořádně úsměvné, je jeho výrok, že vzhledem k tomu, že již uplynuly transpoziční lhůty, pokládám za nezbytné, abyste mi to schválili v prvním čtení! My máme říct, že vzhledem k tomu, že uplynuly transpoziční lhůty, je naprosto skandální, že vy ve své liknavosti a nepořádnosti to předkládáte až teď Poslanecké sněmovně. To je vaše vina, vaše odpovědnost! A představa, že teď se budete snažit někomu říkat, že snad Poslanecká sněmovna způsobí zpoždění, jenom proto, že vy jste rok spal, je prostě skandální urážka Poslanecké sněmovny. Pan ministr je renesanční člověk. On se zabývá spoustou věcí.
Hlásí se s přednostním právem pan ministr, po něm pan předseda Stanjura. Máte slovo.
To je celkem dost peněz.
Ano, pane senátore, máte pravdu. Já vás tady ve sněmovně také prosím o zachování mlčenlivosti... Děkuji. Děkuji panu senátorovi Eybertovi za jeho příspěvek.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych velmi stručně vystoupil na podporu pozměňovacích návrhů, které vrátil Senát. Když se podíváte i na onen zákon, tak se předpokládá v některých případech, že se tak bude dít na základě individuálních žádostí, a tudíž dle daňového řádu není možné zachovat mlčenlivost.

Děkuji za slovo. Velmi často tak společně přemýšlíme, když mluvíme neformálně, jak zvýšit důstojnost Poslanecké sněmovny. Kdybych spočítat hodiny, které jsme věnovali tomuto zbytečnému návrhu zákona, tak je to mnohem delší doba. Pak často slyšíme od nových kolegů v Poslanecké sněmovně, že chtějí efektivně jednat. My budeme hlasovat pro senátní verzi, která je samozřejmě mnohem lepší. Velmi často jsem tady slyšel v posledních měsících z úst vládních politiků: My víme, že je to špatně. Hlasujte pro, ale rychle připravíme novelu. Nějak se to neděje, ty novely. Nějak se na to zapomíná. Nedá mi, abych... Už si ani nevzpomínám, kdy jsme o tom hlasovali, jestli je to 12 nebo 15 měsíců - a kde nic tu nic. Já respektuji většinové hlasování, ale opravdu si myslíte, že jsme se dneska měli věnovat tomuhle marginálnímu problému a přerušit debatu o migraci? Já si to nemyslím. My přece musíme řešit důležité věci, jako například novelu zákona o místních poplatcích. Podpořme senátní verzi, ta aspoň zachovává nějaké rozumné proporce, uplatňuje zkušenosti z komunální politiky a nesnaží se páchat dobro a říkat, aby zastupitelstva jednala o odpuštění dluhů jednotlivým neplatičům poplatků za komunální odpad.
Mám dvě faktické poznámky. První faktická poznámka paní poslankyně Fischerové, pak pan poslanec Kudela. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. A chci podpořit a poděkovat opravdu senátorům, že takto dotáhli novelu tohoto zákona do konce.
Stejně tak jsem zaznamenal od pana předsedy Kalouska, že chce vetovat oba dva tisky. Musím ten bod otevřít. V případě, že nebude dáno veto na tento tisk, není možné vést sloučenou debatu. V případě, že bude dáno veto, je možné rozpravu sloučit.
Nemůžeme uprostřed rozpravy to slučovat s jiným bodem. Nevím, proč to vlastně děláte, jaký to má smysl.
Je to procedurální návrh, který padl na začátku rozpravy. Prosím, máte slovo, pane předsedo.
Nerad to dělám, ale vznáším námitku proti tomu, jak to řídíte. On se nestal hlasovatelným po deseti minutách, že vystoupil jeden poslanec a jeden ministr.
Postup je skutečně, máte pravdu, že bych měl dát hlasovat o přerušení tohoto bodu, poté otevřít další a poté bychom sloučili rozpravu. Hlásí se pan zpravodaj. Jestli jsem pochopil, je to procedurální návrh.
Vážený pane předsedající, já stahuji svůj návrh na sloučení rozpravy.
Dobře, děkuji. V tom případě budeme pokračovat v řádné rozpravě a je přihlášen pan předseda Stanjura, po něm eviduji faktickou poznámku pana předsedy Kalouska.
A já nevím, jestli jste všichni měli čas prostudovat ten zákon, tak já jsem si vybral jenom dva paragrafy, které vám s dovolením přečtu. c) plán komunikace a sdělování informací popisující, jak hodlá instituce reagovat na případné negativní reakce trhu, e) odhad časového rámce pro provedení podstatných aspektů plánu, f) podrobný popis podstatných překážek účinného a včasného provedení plánu, včetně zohlednění dopadu na ostatní členy skupiny, klienty, zákazníky a protistrany, g) určení zásadních činností instituce, j) mechanismy a opatření k udržení nebo obnově kapitálu instituce, l) mechanismy a opatření k omezení rizik a páky, m) mechanismy a opatření k restrukturalizaci dluhů, To nebyl celý jeden paragraf z těch 255, to byl jeden odstavec toho paragrafu! Jaké informace pro účely plánování řešení krize - co může Česká národní banka vyžadovat. A fakt to stojí za to! A chtěli jste to schválit bez rozpravy v prvém čtení: Za účelem vypracování a aktualizace plánu řešení krize může Česká národní banka vyžadovat od instituce zejména... Takže to, co teď budu číst, není všechno, ale zejména. Informaci o sídle, licenci nebo povolení a řídicích osobách každého právního subjektu. Popis zásadních operací a hlavních druhů obchodní činnosti instituce, včetně významné držby majetku a závazků v souvislosti s těmito operacemi a druhy obchodních činností ve vztahu k jednotlivým právním subjektům. Informace o odepisovatelných závazcích. Označení postupů nezbytných ke stanovení toho, komu instituce poskytla zajištění, osoby, která zajištění drží, a jurisdikce, v níž se zajištění nachází. Informace o podstatných zajištěních instituce včetně jejich zmapování ve vazbě na jednotlivé právní subjekty.
Maďarsko za jeden jediný den 10 tisíc! Policie dělá maximum a já bych tady chtěl i před vámi, před veřejností, policistům poděkovat. Jsem připraven na vaše otázky. Budu odpovídat, jak dlouho bude potřeba.
Mám zde faktickou pana poslance Fiedlera, jestli na ní trvá. Prosím.
Ubezpečuji, pane předsedo, že nevyužiji ani dvě minuty. Já bych jen chtěl krátce říct, že to, co tady zaznělo z úst pana ministra Chovance, ano, to beru.